Já v tu chvíli se budu cítit jako někdo, kdo se zpronevěřuje své ústavní povinnosti, abych věděl, o čem hlasuji. Proto jsem si dovolil požádat o zopakování a podrobnější vysvětlení.
Kdo je proti? Kdo je proti? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.
Jde o studium příslušníků Policie České republiky, které se řídí požadavky Ministerstva vnitra. Navrhuje se změna na příslušníky bezpečnostních sborů, kteří by se měli řídit požadavky těchto bezpečnostních sborů.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Je to návrh pana poslance Karamazova.
Návrh byl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Konstatuji, že Poslanecká sněmovna provedla změny v orgánech tak, jak bylo navrženo. Jednáme tedy o jmenování člena, jednoho člena do tzv. velké mediální rady, je to Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Ve výše uvedené lhůtě byly návrhy od klubů doručeny. "Volební komise Poslanecké sněmovny pověřuje předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby seznámil s těmito návrhy: Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise navrhuje volbu tajnou. Volba probíhá až dnes, a proto zvolenému kandidátovi, pokud tedy dnes bude vybrán, započne jeho funkční období až dnem jmenování předsedou vlády České republiky. Ta volba bude tajná, ve Státních aktech, ale než se k ní odebereme, tak vás, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu.
Já tak činím, otevírám rozpravu, do které ale neeviduji žádnou přihlášku.
V souladu s jednacím řádem bychom o tom návrhu na tajné hlasování měli hlasovat, takže nejdřív poprosím o jedno hlasování, jestli souhlasíme s provedením volby tajnou volbou, tajným hlasováním.
Tak, a já toto hlasování zahajuji. Kdo je pro tajnou volbu, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Přerušuji projednávání tohoto bodu.
Mně to připadá všechno směšné, protože předtím to fungovalo jako hodinky. Člověk než něco získá, tak tam jede čtyřikrát, vyplňuje různé papíry a za ty poplatky, které zde jsou, to není zrovna ideální služba lidu. Velmi bych uvítal, kdyby se to, nevím, jak v jiných krajích, ale v Praze vrátilo k původní formě. No a pak zbrojní průkaz a lékaři. Protože je paradoxní, že tu a tam některé pracovny Policie České republiky vyžadují striktně potvrzení obvodního lékaře. To se stalo párkrát. V praxi jsem lékař a oni trvají na tom, někteří ano, někteří ne, že to musí potvrdit obvoďák. Omlouvám se, obvoďák nejsem a neznám povinnosti vysloveně praktického lékaře, co on všechno má udělat k tomu, aby toho klienta vyšetřil. Další poplatek, nejen za vydání zbrojního průkazu, ale i za vydání zdravotního potvrzení. A jsem zvědav, jak toto vyřešíte. Aby bylo naplněno to, o co nám jde, aby prostě zbraň neměl šílenec. Ovšem zde podotýkám, auto, zvláště dnešní moderní vozy, to je taky docela solidní zbraň. Na to trošku zapomínáme. Nu a poslední dodatek, který k tomu mám. Co by možná bylo, kdyby bylo... To není žádná spekulace. Ale to není asi předmětem této novely zákona o zbraních. To bychom si měli dát za domácí úkol, že se k tomu vrátíme. Vím, že se díky soudům mnohé změnilo. To jako lékař nemusím vysvětlovat, že je dost špatně proveditelné. Já nechci z České republiky Divoký západ, to chraň bůh, ale neodpustím si na závěr jenom poznámku. A jelikož policisté usoudili, že ohrožuje už nebezpečí řádných občanů natolik, že po něm musí střílet, tak začali střílet. Určitě jste to četli. Bohužel byla zasažena spolujezdkyně. Důležité je, že ti policisté trefili - a světe div se! Jsem šťasten, že nejsem příslušníkem Policie České republiky. Já se přiznám, že moc našim policistům nezávidím, když vykonávají svoji službu, že musí vůbec nad tímto přemýšlet a zřejmě závidět některým svým zahraničním, či spíše zámořským kolegům. Podstatné je asi toto. Já věřím, že ve výborech se tomu budete věnovat. Ale velice bych uvítal, kdybychom uchovali platnost zbrojního průkazu, to je pro mne to podstatné, v délce deseti let. Jistě pak zvážíte, jak s těmi prohlídkami. A věřím, že dále bude zachována, a omlouvám se, bez dalšího poplatku, ta služba, že Policie České republiky poctivé držitele včas upozorní, že končí platnost, a že už za to nebude vybírán žádný poplatek, platí-li za prohlídku i za vydání zbrojního průkazu. Což každých deset let zase nejsou tak malé penízky. Ono to vyjde přibližně na stovku ročně, když se to tak přepočte.
V C3 se slova "vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností" nahrazují slovy "vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností". Jedná se o nahrazení slov rektor - předseda rady. Jedná se o usnesení bezpečnostního výboru. Pod písmenem C jsou opět návrhy kolegy Karamazova. Opět upozorňuji, že nelze rozdělit hlasování. Věcně potom jde o: místo akademického pracovníka může tatáž osoba zastávat jen na jedné vysoké škole, na další jen se souhlasem rektora vysoké školy, kde takové místo zastává, plus přechodné ustanovení. Věcně jde o: uskutečňovat mezinárodně uznávané kurzy a udělovat mezinárodně uznávané tituly může nejen veřejná, ale jakákoliv vysoká škola, nostrifikovat zahraniční vzdělání může nejen veřejná, ale jakákoliv vysoká škola. Opět upozorňuji, že nelze rozdělit hlasování. Věcně kromě rektora a prorektora má právo na vystoupení na zasedání akademického senátu vysoké školy i děkan. Opět z dílny pana kolegy Laudáta. Znovu upozorňuji, že ani toto hlasování nelze rozdělit.
Žádá někdo opakování procedury od pana zpravodaje? Jestli o to žádá jenom kolega Kalousek, nezbývá mi nic jiného, než dát hlasovat o tom, jestli ostatní souhlasí s procedurou, nebo nesouhlasí s procedurou. Čili kdo souhlasí s opakováním procedury hlasování? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Nyní tedy budeme hlasovat o schválení navržené procedury se změnou, kterou navrhla paní poslankyně Vlasta Bohdalová. Děkuji vám. Procedura byla schválena. Prosím, pane zpravodaji, ujměte se své zpravodajské role. Děkuji vám. Další návrh.
Podotýkám, to jsou ty návrhy týkající se jmenování profesorů.
Návrh nebyl přijat. Další hlasování. Zahájil jsem hlasování číslo 101, ptám se, kdo je pro. Ani tento návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.
Já jsem nevěděl, o čem se hlasuje, když se odhlasovávala procedura, a jsem přesvědčen, že v té situaci byla většina z vás. Komu z vás to nevadí, tak ať mu to nevadí a řídí se podle lodivoda, ale já mám velkou prosbu. Teď už ani nechci, aby se hlasovalo, ale pokud tento proces fakt nemá být jenom formální, tak kdyby pan zpravodaj byl tak laskav a u každého pozměňovacího návrhu aspoň jednou větou sdělil jeho věcný obsah. Já bych se cítil lépe jako zákonodárce při hlasování.
Takže v tomto ohledu jsem to po něm nevyžadoval, požadoval jsem stanovisko. Ale prosím, pane zpravodaji, vždy zdůrazňujte, kdy se dostaneme k dalšímu předmětu jednání. Prosím další návrh.
Pane předsedo Kalousku, já se pokusím co nejvíce vyhovět vaší připomínce. Ale budu to tedy akceptovat. Pokračujeme v alternativním návrhu pana poslance Svobody.
Při podpisu toho komplexu úložného, což je nějaká horninová struktura?
Prosím, máte slovo.
Dámy a pánové, já se domnívám, že to zkrácení je nešťastné, nicméně dobře, schválíte to, schválíte, ale moc bych poprosil, garančním výborem zřejmě bude výbor pro životní prostředí, aby to bylo přikázáno i výboru pro regionální rozvoj.
Já děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Petrů. Prosím, vaše dvě minuty. Nyní prosím s řádnou přihláškou pana poslance Zahradníka.
Takže možná pak během toho čtení by bylo dobře nějak tyto věci zohlednit.
Já poprosím kolegyně a kolegy, aby vydrželi a opravdu se ztišili, protože já tady neslyším, co řečníci přednášejí.
Děkuji. Jestli řekne regionální výbor, že tato problematika ho nezajímá, možná to bude zajímat voliče.
Pane poslanče, já se chci jenom utvrdit, zda to navrhujete jako garančnímu výboru, nebo dalšímu výboru k projednání.
Třicet dnů.
Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, obecnou rozpravu končím. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Přistoupíme k hlasování. Návrh byl přijat. Tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru. Pan poslanec Laudát navrhl přikázat tento tisk výboru pro regionální rozvoj. Má ještě někdo jiný návrh? Není tomu tak. Já nechám o tomto návrhu hlasovat. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Hlasování končím. Tímto končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.
Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.
Návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh, pane zpravodaji.
U pozměňovacího návrhu kolegy Laudáta zůstaneme i nyní. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.
Věcně jde o výslovné zakotvení možnosti vysoké školy uznávat zkoušky nebo jiné studijní povinnosti z vyšších odborných škol.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.
Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.
Děkuji vám.
Věcně se týká - mezinárodně uznávané kurzy otevřít i pro studenty a absolventy českých vysokých škol, nejen zahraničních, jak je tomu podle aktuálního znění zákona.
Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 123, z přítomných 180 pro 154, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Navrhuji v něm, aby jednotřetinové zastoupení měli docenti a profesoři. Vysoké školství je velmi hierarchické a velmi strukturované, je tudíž neobvyklé a zcela se vymyká všem ostatním formám řízení školy, aby v akademických senátech zasedali asistenti a odborní asistenti a nebyly stanoveny naprosto žádné předpoklady jejich působení - ani kvalifikace, ani věk, a dokonce ani míra úvazku, takže i s minimálním úvazkem asistenta můžete působit v akademickém senátu a rozhodovat o chodu fakulty. Já ten problém vnímám jako vážný, ale nikoliv fatální. Nevidím to fatálně proto, že to vidím i jako částečně generační spor. Ze současných děkanů budou budoucí rektoři. My jsme měli možnost v poslední době se potkávat s častou argumentací, že jednotlivé reprezentace vysokých škol odpracovaly stovky hodin na tom, aby přišel tento kompromisní návrh. Jak vtipně poznamenal můj kamarád, vysokoškolské reprezentace pracovaly stovky hodin, aby se nic nezměnilo. Můžete mně samozřejmě namítnout, kolik paragrafů v rámci této novely dostálo změny. S tím já mohu souhlasit jenom částečně, protože když se podíváte na to, co nás skutečně zásadního v budoucnosti z hlediska vysokých škol čeká, tak je to změna akreditací. To jestli se povede, bude záležet na tom, jak kvalitní bude akreditační úřad a jak integrující a morálně silné osobnosti zasednou v tomto tělese.
Děkuji.
Již osm let jsem také příslušníkem akademické obce Jihočeské univerzity jako učitel, a tak bych řekl pár slov. Ale nejprve tady k té debatě. Ale to není ono. Co se týká studentů. I pro studenty by tady měla tato možnost být v daleko větší míře umožněna. Není prostě čas rok vysadit, nebo semestr, odjet do zahraničí a vrátit se zpátky. Já souhlasím s tím, co říká kolega Karamazov, a podporuji jeho návrh, aby fakultám byly jejich pravomoci zachovány. Mluvil jsem o uzavřenosti nebo otevřenosti našich vysokých škol. My to máme v jižních Čechách jednoduché. Nevím, proč by měly být z tohoto hlediska diskriminovány. Prosím vás tedy o podporu tohoto pozměňovacího návrhu.
Ten rektor tam má jedinou úlohu, aby to seshora jistil, slučoval to dohromady a dobré věci podporoval. Od toho nejkvalitnějšího posledního asistenta, který učí, od toho narůstá kvalita té školy. Ne od nějakých rozhodnutí zásadních, že přijmeme akademika z Bostonu. To je také dobré.